Z přítomných 165 poslanců pro 135, proti žádný. Tím končím první čtení tohoto tisku.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Přistupme k dalšímu projednávanému bodu. Je to Prosím, paní poslankyně.
Protože jestliže se podaří vyřešit tuto cenotvorbu, tak jak již byla dost kvalitně předpřipravena, máme posunutý celý problém financování zdravotnictví o další krok. Bude zbývat dopracovat potom ještě zařazování prostředků, kterým se říká zvlášť účtované materiály. Já jenom znovu upozorňuji na to, že to, co bylo připraveno v tom odloženém zákonu, novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, je krok tím správným, transparentním, férovým směrem, který nám ukládá evropská legislativa, a znovu velmi žádám pana ministra, aby se v těchto pracích pokračovalo.
Paní poslankyně, máte slovo a své dvě minuty.
Děkuji za slovo. Já bych chtěla zareagovat jenom na svého předřečníka, který tady hovořil o té části, která byla stažena, to znamená o souvisejících zákonech. Takže jenom je potřeba některé věci možná říkat tak, jak jsou, a ne jak někdo by chtěl, aby vypadaly.
Mám zde ještě další dvě faktické poznámky.
V jeho vystoupení zaznělo, že celý návrh zákona byl konzultován s pacientskými organizacemi, s výrobci, s dovozci, se zdravotními pojišťovnami. Já jsem přeslechl, jestli byl také konzultován s lékaři.
Děkuji.
Děkuji za slovo. K tomu druhému - ten zákon byl velmi široce konzultován se všemi odbornými lékařskými společnostmi a bylo dosaženo konsensu na velmi kvalitní úrovni. Všechny takovéhle epizody by byly do budoucna tím novým zákonem upravujícím cenotvorbu změněny.
Ano. Ještě jedna faktická poznámka, opět pan poslanec Plzák.
Já se omlouvám, možná jsem byl přeslechnut. Co se týče právní relevance, odborné společnosti jsou něco jako zájmové kluby.
Žádnou další faktickou poznámku nemám, takže s řádným vystoupením pan poslanec Hovorka.
To je pravda.
S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tato úprava je především technického charakteru a nemá dopad na věcný obsah zákona. Vycházíme tím vstříc připomínkám a návrhům neziskových organizací, které se zdají být relevantní. Chci vás proto požádat o propuštění zákona do druhého čtení a v podrobné rozpravě navrhnu zkrácení doby pro projednání na pět dnů a přikázání výboru pro životní prostředí.
Děkuji panu poslanci.
Dobrý den. Jaký je tedy navrhovaný zákon, který stanovuje tyto cíle? Především není motivační.
Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Konečná.
Děkuji. Jenom si uvědomme, kdo na tom ministerstvu vládl předcházejících pět let.
Děkuji, paní poslankyně. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se to pokusil vzít krátce.
Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kučera.
Ještě jednou dobrý den. Tento návrh předkládá současný ministr životního prostředí.
Pane předsedající, dámy a pánové, ono je to takové kočkování z Ústeckého kraje. To znamená, my jdeme ještě do přísnějšího už teď.
Říkal jsem si také, že to je něco, co ohrožuje tu novou společnost. Tady jsou prostě dneska nebezpečné struktury, zločinecké struktury. V tom jsme se v čase posunuli. Že tohle nemá takový charakter. A také si myslím, že by ten Ústavní soud nemohl souhlasit s tou nerovnoprávností, která v tom je. Prostě byla protiprávní. Proto ty argumenty, které zaznívají a které zmiňují Listinu základních práv a svobod, pokládám dneska za vážné. A to musí být chráněno u každého individua. Dnes jsme v jiném čase, a pokud budeme používat podobné normy, tak musí prostě odpovídat demokratické společnosti a ochraně práv každého jednotlivce.
Prosím, máte slovo.
Pokusím se také hovořit racionálně a bez nějakých emocí, tak jak to dělal on. To, že nemám právo vykonávat určité funkce, je z hlediska demokratické společnosti, pokud to vychází z právního pořádku, standardní. Ale co je naprosto nepřijatelné ze všech možných hledisek, je to, že v diktatuře je ohrožována moje existence, že nemohu dělat povolání, že nemohu studovat, že nemohu vyjadřovat svobodně svůj názor. A já zásadním způsobem a důrazně odmítám, abychom toto srovnání na půdě demokratického parlamentu prováděli. To je ostudné! A pokud to dělají poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy, tak tomu ještě rozumím. Ale pokud se k relativizaci minulosti, k tomu, co se tady odehrávalo za komunistického režimu, staví tímto způsobem poslanci demokratických stran, tak mě to, dámy a pánové, opravdu zneklidňuje a vyzývám vás všechny, abyste z důvodu velmi utilitárních politických cílů tuto hru nehráli, protože se tím dotýkáte některých podstatných otázek, na kterých je postavena naše demokratická společnost. A před těmito lidmi, před výkonem veřejných funkcí těchto lidí nás chrání lustrační zákony. A jejich smysl pomine teprve tehdy, až generace, které mohly podlehnout tomuto tlaku za komunistického režimu, tady nebudou. A podle mě je naše povinnost ho v platnosti zachovat.
Já eviduji vaše přednostní právo, pane zpravodaji, potom vaše, pane předsedo, ale mám zde dvě faktické poznámky, které musím pustit. Prosím, pane poslanče.
Já myslím, že tady vůbec nejde o relativizaci minulosti. Myslím si, že bychom se zapletli do velice složitých systémů. Já rozumím tomu, když někdo mluví o svém pohledu, ano, je pravicový, o svém pohledu, je levicový, asi se vzájemně nepřesvědčíme a bude záležet na tom, na které straně ta většina bude. Jestli tedy podpoříme tento zákon, to záleží opravdu na vás. Lidé samozřejmě vnímají dneska ve své většině i tu totalitu peněz.
Stejně jako u jiných novel zákonů se v novele reaguje na aplikační zkušenosti a na současnou situaci na trhu s potravinami, které ukazují na potřebu určitých legislativních změn technického charakteru. Nutná je další adaptace na právní předpisy evropského potravinového práva, případně odstranění duplicit. Je potřeba zvyšovat efektivitu výkonu kontroly. Jako nutné vnímám zavedení nového oprávnění inspektorů pro zajištění vstupu do kontrolovaných prostor, nových typů opatření, úpravu některých procesních otázek oznamování opatření, změny v rozhodování o námitkách do opatření, o zavedení nové formy opatření v době opatření obecné povahy a v některých případech doplnění návaznosti řízení o správních deliktech na opatření. Z mého pohledu a pohledu veřejnosti jsou důležitá opatření k možnosti rychlejšího a efektivnějšího zásahu v případě ohrožení zájmu spotřebitele při výrobě nebo uvádění zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků na trh, a také v účinnějším informování kontrolovaných osob. Nová forma opatření by měla přinést zejména možnost rychlé reakce na případy, které vyžadují bezprostřední zásah, jakými jsou zejména případy významných potravinových krizí, například metanolová aféra. Poslanecký klub KSČM projednávaný návrh podporuje. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci za jeho příspěvek. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Má někdo jiný návrh? Jestliže nemá nikdo jiný návrh, přistoupíme tedy k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o přikázání projednání zemědělskému výboru. Kdo je proti? Návrh byl přikázán zemědělskému výboru. Tím končím první čtení tohoto zákona. Pokročíme bodem číslo Prosím, pane ministře, máte slovo.
Zjednodušení evidence zemědělského podnikatele s ohledem na zjednodušení živnostenského práva a se změnami vyvolanými zákonem o základních registrech. Dále zpřesnění ustanovení o evidenci půdy, evidenci krajinných prvků a evidenci objektů a jejich procesních způsobů aktualizace. Za pozitivní dopad návrhu zákona na podnikatelské prostředí České republiky lze považovat zejména zjednodušení evidence zemědělského podnikatele, zrušení institutu místní příslušnosti a zrušení evidence zaměření zemědělské výroby. Zároveň bych chtěl avizovat a požádat Poslaneckou sněmovnu, aby lhůtu na projednání tohoto zákona v rámci druhého čtení prodloužila o 30 dnů, tedy na dnů 90, protože čekáme ještě na některá případná zpřesnění z Evropské unie ve vztahu k společné zemědělské politice, tak abychom případně tento zákon nemuseli novelizovat znovu od začátku. Takže bych prosil, aby této mé žádosti bylo vyhověno.
Celá řada dílčích oblastí není legislativně řešena vůbec. Zdravotní prostředky jsou na trh uváděny, distribuovány a prodávány včetně přístrojů přímo konečným uživatelům, tedy pacientům i jiným uživatelům, přičemž však tato cesta není stávajícím zákonem vůbec adekvátně regulována. Toto samozřejmě může znamenat riziko poškození zdraví. Zdravotní prostředek musí být bezpečný a klinicky účinný. Obdobným problémem je pak způsob zacházení se zdravotními prostředky v oblastech poskytovaných jiných služeb, například kosmetických. Dosavadní úprava definic ve stávajícím zákoně je naprosto nedostatečná, některé zcela základní pojmy v něm nejsou vůbec obsaženy. Příkladem je plnění oznamovacích povinností, kdy celá řada distributorů neplní řádně svou ohlašovací povinnost, označují se nesprávně za dovozce. Stejně tak stávající zákon neupravuje celou řadu činností, při kterých se zachází se zdravotními prostředky a které mohou mít vliv na bezpečnost a zdraví pacientů. Základními vlastnostmi každého zdravotního prostředku, jak již bylo řečeno, jsou funkčnost, klinická účinnost a bezpečnost. Oblast distribuce a prodeje, respektive výdeje, je nutné regulovat v zájmu klinické účinnosti a bezpečnosti zdravotních prostředků. Stávající úprava však toto reguluje pouze minimálně. Ve všech případech jde o roztříštěnost pravomocí, provázanost s dalšími právními předpisy. Jak již bylo řečeno, podílí se na tom asi sedm oblastí, Česká obchodní inspekce, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, živnostenské úřady, kraje a tak dále. My máme vlastně čtyři možnosti řešení. To samozřejmě nechceme. Můžeme jet podle varianty dvě, to je exekutivní řešení. To znamená, že vláda by řešila především cenovou a úhradovou regulaci, ale protože se to týká tisíce prostředků, tak by to bylo velice složité. Varianta třetí je novelizace stávajícího zákona, ta by však byla obsáhlá a v podstatě představuje složitější úkol než nová právní úprava. Takže nám zbývá čtvrtá varianta, která je podle mě nejreálnější a nejsprávnější, a to je vytvoření nového zákona o zdravotnických prostředcích, který bude implementován a bude v souladu s Evropskou unií. Je to efektivní, systematičtější a přehlednější. V případě, že by přijetí nového zákona nebylo realizováno, představuje to v podstatě pro některé regulované oblasti neřešitelný problém. Jedná se především o problematiku evidence osob zacházejících se zdravotními prostředky, samotných zdravotních prostředků, klinických zkoušek, nežádoucích příhod či certifikátů vydávaných notifikovanými osobami. Další problematikou, jejíž řešení nesnese odkladu, je, jak již bylo řečeno, oblast ekonomická, cenová a úhradová regulace. Dalším rizikem nepřijetí nové úpravy jsou hlediska medicínská. Samozřejmě že se jedná o bezpečnost a klinickou účinnost zdravotnických prostředků. Na závěr bych řekl, že doporučuji propustit tento zákon do dalšího čtení a doporučuji potom v podrobné rozpravě prodloužení lhůty mezi prvním a druhým čtením o 30 dnů.
Děkuji, pane zpravodaji. Já otvírám obecnou rozpravu, do které mám v této fázi pět přihlášek. Po ní bude vystupovat pan poslanec Leoš Heger.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych se krátce vyjádřila k tomuto návrhu zákona, který byl celkem překvapivě takto narychlo předložen, pevně zařazen. Obecně samozřejmě souhlasím s nutností předložit takovýto návrh zákona, po kterém se dlouhodobě volá. A také důležité je, že jde o zdraví a bezpečnost pacientů. To znamená, že nelze souhlasit s tím, co říkají předkladatelé. Dále je třeba připomenout, že tak jak nám byl návrh zákona předložen touto vládou, tak vlastně pochází z dílny týmu bývalého ministra Leoše Hegera. A tyto zákony, tak jak byly předloženy, byly v podstatě schváleny již Nečasovou vládou. Zbývající zdravotnické prostředky se ponechávají v režimu oznámení. Směrnice dávají členským státům prostor k vyžádání informací k zdravotnickým prostředkům, nicméně tímto nesmí být omezen přístup zdravotnických prostředků na trh členského státu. Tak jak je návrh zákona napsán, zakládá riziko netransparentnosti, byrokratické regulace vstupu zdravotnických prostředků na trh v České republice.
Vzpomeňme si jenom na inflaci. Zvyšování poplatků za letectví je obecným trendem a my bychom se tomu měli přizpůsobit.
Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji panu zpravodaji. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Z přítomných 164 poslanců pro 135, proti žádný, návrh byl přikázán hospodářskému výboru. Kdo je proti? Z přítomných 164 poslanců pro 120, proti 17, i tento návrh byl přijat a návrh zákona jsme přikázali bezpečnostnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Tím jsme se vypořádali s bodem 8, který byl pevně zařazen jako první bod odpoledního programu, a dostáváme se k bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji, pane předsedající. Návrh zákona je předkládán jako iniciativní materiál ministra zemědělství. Předkládaný návrh zejména obsahuje nový efektivní systém opatření ukládaných státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v případě zjištění nedostatků. Jedná se o tato opatření: Klasické opatření oznámené při kontrole a účinné vůči kontrolované osobě v rámci územní působnosti inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal. Tady se zavádí oprávnění inspektorů zjednat si přístup do kontrolovaných prostor. Zavádí se nové opatření spočívající v uložení zákazu užívání prostor, pokud kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstoupit na pozemky, do staveb nebo jiných prostor, či stanovuje se oprávnění Státní zemědělské a potravinářské inspekce získávat v nezbytném rozsahu údaje ze základních registrů. Děkuji za pozornost, tolik ve stručnosti k danému materiálu.
Děkuji panu ministrovi za představení tohoto zákona.
Vážené kolegyně, kolegové, máme před sebou poměrně jednoduchou právní úpravu, která v podstatě, jednoduše řečeno, posiluje pravomoci inspektorů při kontrolách.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím mám jednoho přihlášeného.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové. Moji kolegové v bodě těsně před polední přestávkou mluvili o důležitosti zákona o potravinách a já říkám, že důležitá je i důsledná a účinná kontrola na trhu potravin.
Je nutné věnovat velkou pozornost tomuto návrhu zákona.
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Leoš Heger, připraví se pan poslanec Hovorka. Pane poslanče, prosím máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní ministryně, vážení páni ministři, vážené poslankyně a poslanci, dobré dopoledne. Kontrola se soustředila na několik osvědčených metrologických zkoušek. Bylo to něco jako posunout divoce jezdící auta do systému regulace, kdy každé auto musí být registrováno, musí mít technickou kontrolu a musí mít svou identifikační značku. Jak však život ukázal za další desetiletí, je to stále málo a bezpečnostní pravidla se posunula dále. Je to návrh zákona o správních poplatcích, nějaké drobnosti zákona o zdravotních službách a návrh změny zákona o DPH. Tyto věci já pokládám celkem za drobnosti relativně v tom kontextu složitosti právní úpravy. Je to zhruba objem, který je řádově srovnatelný s objemem, který se dává do léčivých přípravků. Ale zdravotnické prostředky mají násobně víc položek oproti lékům. Ale zpátky k té cenotvorbě, kterou chci skončit. Ale celkově je možno říct, že opravdu u cenotvorby léků máme systém, který je naprosto transparentní, je podle požadavků evropské legislativy a je proti jednotlivým rozhodnutím při stanovování cen a úhrad možnost se odvolat.
Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Ano, vidím, hlásí se pan poslanec Petr Bendl.
Evropská legislativa to podle mých informací umožňuje. U nás je to velmi komplikované.
Děkuji panu poslanci a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nemám žádnou další přihlášku, končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan ministr nebo paní zpravodajka chtějí mít závěrečné slovo. Děkuji. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Návrh byl přikázán zemědělskému výboru k projednání. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Václava Snopka... Pan poslanec Snopek se nehlásí. Kdo je pro prodloužení této lhůty? Kdo je proti? Z přítomných 173 poslanců pro 148, proti žádný. Tím končím první čtení tohoto návrhu zákona. Dále se budeme zabývat bodem číslo Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.